Nám to nevadí, my jsme připravení, my máme času dost.
Mě mrzí to, že se to tady používá, a mrzí mě třeba to, že pan kolega tady hovořil, že nic takového není pravda a že to je lež. Je to až trapné, kam jsme se dostali, a ponižující pro celou řadu lidí z vašich lavic. Takže já jsem naprosto přesvědčen, že to, co řekl pan Okamura, je pravda, je to jedna z možných cest.
Aby to nebylo o nás bez nás, já teď promluvím za volební komisi.

To je opravdu o odborné diskusi. Hlavní hvězdou bude Martin Šonka, náš extra pilot série Red Bull Air Race, kterého tam také uvidíte, takže 16. července letecký den ve Valmezu.
Děkuji. Poprosím pana poslance Lochmana, který nás pravděpodobně pozve do Mnichova Hradiště.
Věřím, že v hospodářském výboru to brzy vyřešíme.
Děkuji pěkně. S přednostním právem se hlásí paní předsedkyně Schillerová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Nejsem modelářka, já bych na to neměla trpělivost, ale mám velký respekt ke všem modelářům. Obdivovala jsem vždycky ta díla, samozřejmě několik jich znám.
Čili já vnímám z vaší strany dva návrhy, nicméně ten druhý chápu jako procedurální, to přerušení do doby přítomnosti pana ministra dopravy. Co se týče zamítnutí v prvním čtení, s tím se vypořádáme na konci obecné rozpravy. Zopakuji, co paní předsedkyně navrhla. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový procedurální návrh? Nyní se vracíme do obecné rozpravy.
Ono to tady padlo už v úvodu, ona je z minulého volebního období. Myslím si, že jsme schopni to vyřešit a případně můžeme, pokud by se to nedařilo, použít jiné nástroje k tomu, aby tato novela v této podobě prostě nespatřila světlo světa.
Děkuji, čili vnímám, pane předsedo hospodářského výboru, že nedáváte žádný návrh ani na zamítnutí, ani na stažení. Ještě se do obecné rozpravy s přednostním právem přihlásil pan ministr Baxa.
My už si ty obaly platíme, vy jste to řekl špatně. Ne, my už si je platíme, my už si tam ty obaly platíme. Já jenom, aby to tady zaznělo, že jste to řekl opravdu... Možná že jste chtěl říct, že budeme platit ještě více, to je něco jiného, ale my už platíme.
Vaši přihlášku samozřejmě eviduji, paní zpravodajko.
Ještě jednou ode mě dobré dopoledne vám všem, milé kolegyně, milí kolegové. V té pracovní skupince jsme byli kolegové ze tří politických stran. Hned to vysvětlím. Přináší informační povinnost obcí o množství odpadu, přičemž ta informační povinnost musí být plněna v konkrétních množstevních jednotkách. To nemůže být nějaký řeknu údaj úplně nekonkrétní. To je to věcné vysvětlení, proč tam ta součinnost je. A poslední, čtvrtá poznámka. Jestli takhle stačí ta zpětná vazba, protože ta zmínka od kolegy Brabce tam byla? Toť snad odpověď na vaše dotazy.
Eviduji dvě faktické poznámky. Prosím. Nyní s faktickou poznámkou paní zpravodajka. Prosím, vaše dvě minuty.
Ta povinnost je daná výrobcům. To tady starostové kývají a říkají, že ano. A co udělala autorizovaná společnost?
Zatím jste byl posledním přihlášeným do obecné rozpravy. Není tomu tak, obecnou rozpravu tedy končím. Zeptám se na závěrečná slova jak navrhovatele, tak zpravodaje? Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak, čili já dám o tomto návrhu hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, aby byl garančním výborem hospodářský výbor? V hlasování číslo 56 bylo přihlášeno 149 poslanců, pro návrh hlasovalo 145, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. A já konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor zároveň nenavrhl přikázat tento návrh žádnému jinému dalšímu výboru. Ano, takže tady máme návrh na další výbor, který by předmětnou právní normu projednal, a sice bezpečnostní výbor. Já o tom dám hlasovat. Ptám se, kdo je pro, aby stiskl tlačítko a zdvihl ruku. Návrh nebyl přijat. Chci se zeptat, jestli je tu ještě jiný návrh na doplnění výborů? Není tomu tak. Pane ministře Baxo, máte slovo.
Děkuji za slovo. Návrh se týká změn ve třech zákonech. Za prvé je to novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Tato novela dále povede k tomu, že české orgány budou získávat informace o prodejcích od tuzemských platforem a dále od platforem ze států mimo EU působících v naší zemi. Česká republika v rámci výměny informací naopak obdrží od zahraničních orgánů informace o českých prodejcích činných na zahraničních platformách. Zavádí se však nyní pouze pro tuto oblast, ne pro správu daní obecně. A konečně třetím novelizovaným zákonem je novela zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, kdy se upravuje možnost mezinárodního vymáhání daňových sankcí. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Spousta věcí zde zazněla, takže já jenom nějaké to stručné shrnutí. Navrhuje se změna v těchto zákonech - zákon o mezinárodní spolupráci v oblasti daní, zákon o finanční správě České republiky a zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých pohledávek.
Říkám, mám připravený další vstup, tohle je jenom faktická poznámka.
Paní zpravodajko, vzhledem k tomu, že nikdo další s faktickou přihláškou není...
Stejně tak by to bylo s těmi smlouvami.
Tak teď už můžu být delší a můžu to rozebrat. Bylo to o tom, že každá obec je povinna s novou autorizovanou obalovou společností, jestliže vznikne, uzavřít smlouvu. No, to bylo hrozné tady, to bylo strašné. Vy jste říkal, že jste chtěl být přísnější - to bylo něco obdobného. Nevím co, jestli to je pozitivní, nebo to není pozitivní, ale divím se, že se to najednou otočilo úplně jiným směrem. Teď mi jde o to, že tam vlastně vzniknou dvakrát nějaké smluvní vztahy. Za prvé je to smluvní vztah mezi kolektivním systémem a mezi danými obcemi. Je to tak, pochopila jsem to prostřednictvím pana předsedajícího správně? Jako stát tam dáváte nějakou kalkulačku nebo respektive nějaký mechanismus - valorizační jste tomu říkali, já jsem vás bedlivě poslouchala - jak to tam chcete zakomponovat? To mi nejde do hlavy. Anebo mezi kolektivní systém a obec? Vy tam jako stát vůbec nemůžete nějakým způsobem vstupovat, to přece nejde. A jak to tam můžete jako stát dávat, když ten vztah je mezi kolektivním systémem a výrobcem? Já bych to docela ráda vysvětlila a věřím tomu, že ta diskuse tady už konečně nějaká začne, protože to opravdu není nic jednoduchého.
Eviduji dvě faktické poznámky.
Změna číslo pět - byl to jeden z bodů, který byl předmětem mezirezortního připomínkového řízení jako jeden z nejvýznamnějších bodů. První pravidlo. Důvodová zpráva jasně specifikuje, že se tím míní právě náklady. Takže zase skutečné účelně vynakládané, povinnost každoroční aktualizace. A ta třetí věc, zohlednění cenového vývoje v České republice, to znamená to, co já nazývám pro obce valorizace náhrad.
Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Je tu zájem navrhnout další výbory k projednání? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Návrh byl přijat a my jsme zkrátili lhůty. Je 13.29, měli jsme to vypočítané na vteřiny.
U kontrolní rady Grantové agentury je od 31. března neobsazeno jedno místo, kdy na ně rezignoval tehdejší člen, pan profesor Petr Konvalinka. U kontrolní rady Grantové agentury nominace provádí náš...
Poprosím i pana ministra práce a sociálních věcí, jestli by mohl jít diskutovat případně do foyer.
Děkuji za zjednání většího klidu a rychle povím, že u kontrolní rady Grantové agentury se nominace provádí prostřednictvím našeho výboru pro vědu, vzdělání, mládež, kulturu a tělovýchovu. Za druhé, zvláštní zákon způsob volby nestanoví, navrhuje zde volbu tajnou. Za třetí, zvolenému členu započne čtyřleté funkční období dnem jmenování Sněmovnou.
Nikoho neeviduji, že by se přihlásil do obecné rozpravy.
Prosím, abychom hlasovali o tom, že tato volba, Grantová agentura, bude provedena tajným způsobem.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Návrh byl přijat. Prosím, pane předsedo. Nyní otevírám bod číslo Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře A rovněž vás, pane předsedo, prosím o úvodní slovo.
Děkuji. Je to první volba, první kolo. Z toho důvodu s předstihem volební komise vyhlásila lhůtu na nominace.
Ještě počkáme, než se sál ztiší. Děkuji pěkně.
I zde prosím o otevření rozpravy a poté o hlasování návrhu na tajnou volbu.
Je někdo, kdo se hlásí do rozpravy k volbě člena Rady České tiskové kanceláře?
Nyní prosím návrh hlasování, že tato volba bude provedena tajným způsobem.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh?
Nyní prosím o přerušení tohoto bodu k provedení tajné volby a otevření dalšího. Předchozí jarní volba dvoukolová byla v tomto případě neúspěšná.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky, nejprve vystoupí pan poslanec Václav Král a připraví se pan poslanec David Šimek.
Děkuji. Tak směrem k předřečníkům, ústy pana předsedajícího. To zálohování ten výrobek prostě nezdraží, a jako člověk, který konzumuje nápoje z vratných, respektive omyvatelných obalů, o tom něco málo vím.
Já vám děkuji.
Děkuji. Já si dovolím paní kolegyni Balaštíkové, prostřednictvím pana předsedajícího, jenom říct k jejímu vystoupení. Takže skutečně se k tomu stavme zodpovědně, i když je to jenom kapka v oceánu. A proto cesta recyklace je určitě správný směr, ale je potřeba to vzít skutečně komplexně. Věřím tomu, že tady budeme v nejbližší době sedět a diskutovat o zavedení zálohování, ale v nějakém logickém smyslu.
Děkuji. Já jenom, vy jste byla přihlášena s faktickou poznámkou. Protože jste se odmazala, asi nechtíc. Nyní s faktickou poznámkou paní Berenika Peštová.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 25. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním pevně zařazených bodů číslo 6, sněmovní tisk 55, tedy vládní návrh o omezení dopadu vybraných plastových výrobků, druhé čtení, a bod 7, což je sněmovní tisk 56, vládní návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků související - druhé čtení. Připomínám, že ve 13.30 máme pevně zařazené volební body 110 až 113 s tím, že jejich výsledky budou na základě dohody z grémia vyhlášeny následně. Nyní tedy je možnost se přihlásit k pořadu schůze a vidím, že tak činí pan předseda klubu KDU-ČSL Marek Výborný. A kolegyně, kolegové, já vás ještě jednou žádám o to, abyste se ztišili a věnovali panu předsedovi pozornost.
Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, kolegyně, kolegové, dovolte mi na základě dohody koaličních předsedů klubů i ostatních poslaneckých klubů navrhnout tuto úpravu dnešního programu.
Je možné hlasovat, pokud nikdo nenamítá, tady tuto změnu programu jako celek. Já tedy přivolám kolegyně a kolegy z předsálí. Všichni víme, o čem hlasujeme.
Bohužel, 19. května 2022 přijala Evropská komise rozhodnutí, že na Česko bude v této věci podána žaloba k Soudnímu dvoru EU. V momentě, kdy bude žaloba skutečně u soudu podána, bude již nevratné, že Česko bude muset uhradit citelné finanční sankce. Pro případ, že nebude zákon přijat ani po vynesení rozsudku, navrhuje komise vedle této paušální částky sankci 714 000 korun za každý den prodlení po vynesení rozsudku. Toto penále bude nabíhat každý den až do doby oznámení účinných vnitrostátních transpozičních předpisů. Tolik tedy zatím k mé úvodní zprávě a děkuji za pozornost.
Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj volebního výboru, pan poslanec Jan Lacina, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Dovolte mi, abych vám popřál dobré ráno nebo dopoledne, jak pro koho. Náš volební výbor jako garanční výbor projednal několik pozměňovacích návrhů. Celkem rozsáhlé pozměňovací návrhy přinesla paní poslankyně Klára Kocmanová. Nakonec jsme se dohodli, že Státní ústav pro kontrolu léčiv to nebude a že sladíme tento proces tak, aby kontrolovala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. To znamená, že to je návrh legislativního odboru Poslanecké sněmovny.
Děkuji panu zpravodajovi. Nikoli, prosím tedy, aby se jako první ujala slova paní poslankyně Pokorná Jermanová.
Tento zákon je důležitý z toho důvodu, že jeho hlavním cílem je zvýšení ochrany spotřebitelů, a především pak nezletilých. Technologie, jak všichni určitě potvrdíte, běží obrovským tempem dopředu a pokrok můžeme sledovat i v mezidobí, kdy tisk projednávala vláda, a mezi současností. Právě zde je však žádoucí diferencovat obsah pro diváky různého věku a chránit mládež před sledováním produkce, která pro ni není vhodná. Jak vyplývá z průzkumů, mladí mají značnou samostatnost v tom, co sledují, a je proto nutné nastavit pravidla ze strany poskytovatelů. A jak už jsem říkala, tento zákon implementuje především evropské předpisy, a proto se dá v některých případech dokonce říct, že praxe předběhla legislativu. Nicméně úprava je potřebná, aby byly rovné tržní podmínky pro všechny poskytovatele.
Prosím, paní poslankyně, myslím, že už se hladina hluku zmírnila.
Děkuji, paní předsedkyně. Co však chci vyzdvihnout, je to, že nová legislativa míří také na zrakově a sluchově postižené občany. V současné době je audiostopami opatřeno zhruba 10 % obsahu a to je velmi málo. Věřím, že i díky nové legislativě bude takto vybaveného obsahu rapidně přibývat. Dalším aspektem předlohy je dohled nad dodržováním pravidel. Jak už tady zaznělo, bude ho mít na starosti Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která musí vytvořit efektivní systém tohoto dohledu. V současné době se sice předpokládá, že by zavedení zákona do praxe mělo být spojené s vícenáklady, nicméně teprve realita ukáže, zda je možné účinně kontrolovat trh se zdroji, který má rada v současné době k dispozici. A já bych využila i této příležitosti a chtěla bych vyzvat pana ministra kultury Baxu, aby více věnoval zákonům, které tady leží ve Sněmovně, svoji péči a více je tlačil na program, protože další problematický zákon, který nám leží na stole, je autorský zákon, a já jenom připomínám, že už je červen, pane ministře.
Také děkuji. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Je to právě vaše vláda, bývalá vláda hnutí ANO a ČSSD, která tyhle zákony neprosadila. Jak tady pan ministr řekl, hrozí nám nemalé pokuty a to se netýká jenom zákona o audiovizi. No samozřejmě, když nebudete blokovat Sněmovnu, my je prosadíme.
Faktická poznámka vyvolala faktickou poznámku paní poslankyně Pokorné Jermanové.
Já bych ráda tímto prostřednictvím chtěla reagovat na pana kolegu. Ano, máte pravdu, ale naše vláda ty zákony připravila. Vy jste ani jeden zákon zatím nepřipravili a vaším úkolem bylo a je tyto zákony, na kterých byla shoda, protlačit na projednávání.
Táži se navrhovatele, pana ministra, zda má zájem vystoupit? Děkuji mnohokrát.

Takže o tom je tato právní úprava.

Děkuji panu předkladateli. Pokud se stále nikdo nehlásí do rozpravy, rozpravu tedy rovnou končím.